A ten růst, který se předpokládá, je téměř třikrát vyšší než průměrný růst eurozóny. Proto taky říkáme, že - aspoň za této vlády - určitě do eurozóny nechceme. Takže máme jednu z nejméně zadlužených ekonomik Evropy. Před námi jsou Lucemburk, Estonsko, malé ekonomiky. Nikdy předtím to takhle nebylo napsáno. Je třeba zdůraznit, že žádná velká krize se neblíží. Stále někdo mluví, že je nějaká krize. Nevím, proč se stále strašíme, když ten příští rok rozpočet jasně pumpuje peníze do ekonomiky, mezi lidi. V žebříčcích stoupáme. Toto je programové prohlášení vlády České republiky. Někdo říká, že máme štěstí a že nám to roste automaticky. Takže to není pravda, že nám to spadlo do klína. My jsme pro to něco i udělali.
Děkuji za slovo, pane předsedající. My tady jednáme prostě v 11 v noci a všichni vědí, že to je formalita, která vlastně nikoho nezajímá, a přitom to je zásadní dokument, který by měl dávat nějakou šanci předvídat ten vývoj státních výdajů do příštích let. A pokud se to k tomu nebude používat, tak to nemusíme schvalovat vůbec. Tak aspoň aby věděli, že jim reálně neklesnou, zatímco dneska ten návrh říká, že jim klesnou. Takže o tuto nápravu bych chtěl poprosit. A současně říkám, že tohle je hlavní důvod, proč my nemůžeme ten materiál podpořit, protože prostě vůbec neodpovídá realitě.
No já musím říct, že ač pozdní hodina, vyloudila mi upřímná slova paní ministryně na tváři docela úsměv. Tam budou končit nějaké projekty, proto těch peněz na kulturu nebude potřeba tolik. No ale je tomu opravdu tak? Když tam nějaké projekty končí, neměly by nějaké jiné začínat? Ale my, protože končí nějaké projekty, to procento chceme v roce 2021 snižovat. "Zvýšíme," prosím, nepíše se tady snížíme, píše se tady: "zvýšíme veřejné výdaje do oblasti kultury posílením rozpočtu," neříká se oslabením, píše se "posílením rozpočtu Ministerstva kultury. Tam klesáme o půl miliardy, tam snižujeme podíl výdajů na kulturu vůči HDP. Vy se tady velmi rád pouštíte z tohoto místa do poměrně odvážných makroekonomických úvah. Ale tohle není žádná makroekonomická úvaha, tohle je vaše kapitola a tohle je vývoj prostředků do kapitoly Ministerstva kultury.
Děkuji. Přeji příjemnou poslední hodinku tohoto jednání. A nyní pan poslanec Jurečka z místa.
Já bych chtěl ještě navázat, co jsem zapomněl zmínit. Já nerozumím úplně těm plánům, když se očekává během dvou let nárůst plus zhruba 115 mld. korun. A bude v tu dobu také výpadek v rámci období, kdy bude končit staré období a bude začínat nové období, tak bude třeba výpadek v rámci Programu rozvoje venkova z hlediska podpory investičních opatření. A pak mám konkrétní dotaz. Ještě se vrátím k tomu svému komentáři té daňové kvóty. Teď v Otázkách Václava Moravce pan premiér říkal, že počítá se zrušením superhrubé mzdy. Tak se chci zeptat paní ministryně, jestli tento návrh je míněn vážně a koaliční vláda ho bude realizovat a jestli to tedy je promítnuto, tento dopad, i do toho odhadu vývoje sdružené daňové kvóty.
Není tomu tak, v tom případě nezazněly žádné návrhy, které bychom v tuto chvíli měli hlasovat, takže přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou tímto otevírám. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. V tom případě nás čeká hlasování o návrhu usnesení.
Já vám to, pane předsedající, osvěžím, je to velmi jednoduché usnesení, které navrhl při svém projednávání rozpočtový výbor, a je to střednědobý výhled vzít na vědomí.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.
Jsou to přesuny v rámci kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v celkové výši 50 mil. korun.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Dále je to B133 pana kolegy Pavla Plzáka. Jedná se o přesuny v kapitole Ministerstva kultury v celkové výši 400 mil. korun.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva vnitra o částku 10 mil. korun.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Další návrh je B135 Lukáše Koláříka. Jedná se o navýšení finančních prostředků do kapitoly Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost o částku 80 mil. korun.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Je zde žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím. Je to v pořádku? Ještě svítí hlasování. Můžeme, paní zpravodajko, pokračovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Další návrh je B137 Lenky Kozlové.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Teď jsme u návrhu B140 - Lenka Kozlová.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Jedná se o navýšení v kapitole Ministerstva kultury o 5 mil. korun.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat.
Jedná se o navýšení částky 250 milionů na rekonstrukci sportovního areálu Tělocvičná jednota Sokol Praha, Královské Vinohrady.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Tímto jsme se podle mne, pane předsedající, vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, tak jak zazněly ve druhém čtení, a měli bychom hlasovat o zákonu jako celku.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Přeji hezký pozdní večer. Návrh usnesení nebyl přijat. Návrh usnesení byl zamítnut.
Ministerstva zemědělství za účelem financování opatření realizovaných v souvislosti s klimatickou změnou."
Návrh usnesení byl přijat. Kdo je proti?
Připravit příručku, jak předat rodinnou firmu další generaci - splněno. Realizovat další kroky jako přístup k financím. Jednodušší rozjezd. Proto jsme přes Portál občana zjednodušili ohlašování živnosti a vyřízení žádosti o koncesi včetně registrací k daním a odvodům. Úkoly: zařídit pohodlnější vyřízení živnostenského oprávnění přes Portál občana - splněno. Usnadnit registraci k daňovým povinnostem a odvodům přes Portál občana - splněno. Ještě potřebujeme zkrátit registraci na DPH. Dále v balíčku pro živnostníky jsou změny v zákonech jen dvakrát ročně. Nezavádět nové výjimky, to je splněno. Jednotná databáze formulářů. Další bod, všechny povinnosti na jednom místě. Nyní je prioritou pomoci malým podnikatelům a živnostníkům. Spuštění portálu Vstřícnější stavební úřad. Naše úkoly: zavést systém, kdy živnostník odevzdá pouze projekt a ostatní povinná vyjádření za něj vyřizuje stavební úřad. To je samozřejmě otázka, jak dopadne ta rekodifikace stavebního zákona. My jsme skutečně navýšili rekordně investice do českého výzkumu a vývoje. V roce 2020 půjde do vědy 58 mld. korun nejen z veřejných zdrojů, ale dalších 70 se očekává z privátních zdrojů. Odpočty na vědu a výzkum, důležité pro firmy. Dále co se týká inovační strategie, na začátku tohoto školního roku se žáci druhého stupně na vybraných školách poprvé seznámili s novým předmětem technika. Příprava duálního vzdělávání - kromě běžné výuky aktivně probíhá také tzv. učení v praxi a žáci se připravují přímo ve firmách, o tom taky mluvíme strašně dlouho. Zahájen pilotní projekt tandemové výuky s humanoidem. V rámci iniciativy umělé inteligence je tak nasnadě zavedení podobného projektu s humanoidní bytostí. Trať skončí na letišti přímo pod připravovaným rozšířením terminálu 2 s přímou vazbou do letištní haly. Praha se přidá k řadě evropských měst, která mají spojení na mezinárodní letiště zajištěno komfortní, spolehlivou, rychlou, ekologickou a bezpečnou železniční dopravou. Obě trati budou dvoukolejné, elektrifikované, vybavené moderním zabezpečovacím zařízením ETCS. Škoda, že jsme o tom nemluvili hned po revoluci. A to oranžové, to jsou postupné úpravy, celý rok. Takže by bylo dobré vlastně mluvit o tom, jak takový rozpočet funguje a jak se postupně upravuje, a samozřejmě to jsou priority. Je to nová investice, ne oprava. Teď byl první sníh, tak Česká televize čekala, jaký to bude průšvih. Toto je výstavba dálnic. Pan ministr Bárta zkrátka to celé zazdil. Takže dneska je to jasné. A ten zákon zkrátí dobu přípravy zhruba o třetinu ze stávajících 13 let, a to díky tomu, že bude umístěna a povolena dopravní stavba v jediném řízení a budou zavedeny pevné lhůty. Takže zkrácení až o tři roky. Má vzniknout Národní geoportál územního plánování. Ono to ještě ani není pořádně venku, a už je k tomu obrovský odpor. Máme skvělé výsledky, a tady jsme úplná katastrofa, 157. místo.
Výše finančních prostředků není konečná a v případě potřeby může být formou tzv. souvztažného navýšení příjmů a výdajů u zdrojů EU navýšena. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Taky ode mě dobrý pokročilý večer, kolegyně a kolegové. Na hospodářském výboru bylo také řešeno to, že v tom rozpočtu vidíme určitá rizika. Není zatím dostatečný rozpočet na akce nové, které budou nově připravované, a proto také hospodářský výbor přijal ještě doprovodné usnesení, které jsme po vzájemné dohodě už nepřednášeli sem na plénum Poslanecké sněmovny, ale vás jako zpravodaj s ním nyní seznámím. Nejdříve tedy návrh usnesení hospodářského výboru, které je, mohu říci, standardní v této formě:
Stává se takovou tradicí, že tady vždy při schvalování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury přednesu doprovodné usnesení. Předtím mi ale dovolte přednést dva krátké důvody, proč Piráti nezvednou ruku pro navrhovaný rozpočet. Tím hlavním je, že jsme svědky toho, že dopravní infrastruktura není financována stabilně, a to existenci Státního fondu dopravní infrastruktury navzdory. Například loňský střednědobý výhled na letošní rok činil přes 97 mld. korun. Skutečnost je o více jak 10 mld. nižší. Já vám, dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Požádal bych o větší klid v sále tak, aby bylo slyšet.
Vážený pane ministře, vážená vládo, kolegyně, kolegové, no, já neustále slyším od většiny poslanců, když se baví o dopravě v regionu, jaká je to priorita. Všichni o tom mluví, všichni říkají, že to podpoří, a jaká je dneska realita fondu? A já si myslím, že takhle bychom rozpočty...
No já chápu, že je již pozdní doba, ale poprosil bych všechny, aby zachovávali důstojnost jednání, jak jen to je možné.
Já si myslím, že to je ukázka toho, jak to s těma prioritama vláda myslí. A já bych apeloval na všechny kolegy poslance, starosty případně zástupce krajů, aby tento způsob prostě nepodporovali, aby řekli jasně vládě, že doprava je priorita a příprava rozpočtu fondu dopravní infrastruktury je také priorita číslo jedna, protože pokud chceme realizovat, musíme mít jasné cíle, jasně vydefinované peníze, jinak to nepůjde, budeme hledat neustále zástupné problémy.
Další návrh. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Předkladatel Jiří Kobza, je to přesun v rámci Ministerstva zahraničních věcí ve výši 70 milionů korun.
Kdo je proti? Další návrh. Návrh byl zamítnut.
Jenom pro záznam.
Další stanovisko. Stanovisko paní ministryně? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další varianta.
Druhá varianta je opět ze Všeobecné pokladní správy, snížení výdajů na financování programů EU.
Děkuji vám. Hlasování číslo 200, 194 přítomných, 78 pro, 90 proti.
Třetí varianta je proti Ministerstvu práce a sociálních věcí z aktivní politiky zaměstnanosti.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.